Stejně tak nikomu neodpírám právo na názor, že náboženství je pošetilá pověra. A vzal jsem na vědomí i to, co 6. března letošního roku veřejně prohlásil religionista Ivan Odilo Štampach: Duka má svoji optiku církevního bosse, který nepřipustí, že by se v církvi mohlo dít něco špatného. V souvislosti s církví a kardinálem Dukou Štampach dokonce použil termín "mocenská deviace". Po odchodu kardinála Tomáška tuto morální autoritu zjevně ztratila. Ten příběh zaměstnával naše soudy celých 26 let. V budově byla provozovna restaurace a kavárna pro veřejnost a rozsáhlé zázemí. Vždyť mazané voršilky provozní budovu Národního divadla v první restituční vlně získaly zjevným podvodem. Následně ji prodaly a pak zase požadovaly její navrácení. A to už neokecal ani lidovecký ministr Daniel Herman. Mnohé vysvětlují i slova patriarchy Církve československé husitské Tomáše Butty, který 7. ledna 2008 přiznal, že zjištění poměru majetkové náhrady jednotlivým církvím bylo velmi komplikované, neboť církevní nemovitosti nebyly vždy konfiskovány státem. Uvedl, že se některých budov či památek dobrovolně vzdali nebo je darovali, protože neměli prostředky na jejich údržbu. Není žádným tajemstvím, že po roce 1989 zejména římskokatolická církev pejorativně skloňovala ve všech pádech příjmení mnohých někdejších komunistických funkcionářů. Za druhé bude třeba provést revizi všech případů, kdy při prvé pozemkové reformě zabraná půda byla propuštěna ze záboru, ač podle zákona do záboru patřila. Za zmínku rozhodně stojí i postoje českého doktora teologie Josefa Plojhara, který byl za fašistické okupace vězněn v koncentračních táborech Buchenwald a Dachau.
Přece jenom.
Stejně tak Senátem navržené snížení sazby spotřební daně z piva by nenaplnilo původní záměr Ministerstva financí podpořit pohostinství snížením sazby DPH na točené pivo na 10 %, se kterým taktéž počítá novela zákona o evidenci tržeb. Snížení spotřební daně by tak těžiště zamýšlené podpory přeneslo od pohostinství směrem k výrobcům piva, a to zejména velkým pivovarům, přičemž relativně nejvýznamnější přínos by opatření mělo pro levnější lahvové pivo. Nejvyšší snížení se totiž nedotýká nejmenších rodinných pivovarů, ale středních pivovarů průmyslového typu. V případě standardního průběhu odečtu by tak v podstatě tato změna účinnosti neznamenala rozdíl oproti verzi schválené Poslaneckou sněmovnou. Elektronizace správy daní je jednou z našich klíčových priorit, jsem ale přesvědčena, že tento návrh by k rozšíření elektronických podání nevedl. A pro fyzické osoby, které mají ve více než polovině případů přeplatky na dani, by to znamenalo oddálení výplaty přeplatku, což je pro ně jistě nežádoucí. Přes 60 % těchto poplatníků, jak jsem uváděla minulý týden, žádá o vrácení přeplatku. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji paní ministryni a prosím pana senátora Vladislava Vilímce, aby se ujal slova.
Pozitivně vnímá skutečnost, že oproti stávajícímu stavu dochází k určitým změnám, které jsou především ve prospěch drobných živnostníků. Je třeba si uvědomit, že daňoví poplatníci a zejména živnostníci nečekají na deklarace o nezbytnosti jejich podpory. Čekají na konkrétní opatření a konkrétní činy. Ale já musím říci, že mnoho z těch tvrzení považuji za hodně účelových. V letošním roce bude cena povolenek ještě vyšší. Tento nárůst nevyplývá jen z uvedeného růstu ceny těchto povolenek, ale také z dalšího snížení podílu povolenek přidělovaných na výrobu tepla bezplatně podle evropské legislativy.
Já myslím, že to není daleko od naprosto relevantního srovnání, ta analogie tady skutečně taková je. Při jednání o složení této komise přinesl tehdejší ministr kultury Pavel Dostál seznam, kdy v té komisi měli být i zástupci komunistické strany. Při nových nekonečných jednáních byly nakonec založeny komise dvě, jedna ministerská a druhá církevní. Byly určitou zástěrkou pro úmysl Ministerstva kultury kontrolovat zákonnou úpravou svobodu církví a schvalovat založení některých institucí, které církve podle Ústavy měly svobodu zakládat samy, a udělovat jim právní subjektivitu. Někteří senátoři podali tehdy k Ústavnímu soudu stížnost na protiústavnost určitých paragrafů zákona. Ústavní soud tehdy skutečně škrtl v zákoně čtyři protiústavní místa a podal důkladné kompetentní vysvětlení o náboženské svobodě. A já bych si dovolil srovnat tyto výroky s výňatkem z tiskové zprávy Ústavního soudu z 3. června roku 2013, která následovala po tom už mnou zmiňovaném nálezu. Ústavní soud velmi zevrubnou analýzou textů dobové doktríny a soudní judikatury naopak dospěl k závěru, že úvahy navrhovatelů jsou liché a že církevní subjekty měly zásadně plnou majetkovou způsobilost a byly subjektem vlastnického práva k jednotlivým věcem spadajícím do církevního majetku. V protikladu k socialistickému vlastnictví. Nikoliv za majetek státu. Ústavní soud dále připomněl, že ostatně jako k soukromému majetku přistupovala k majetku církví také judikatura soudu po roce 1989 včetně rozhodovací praxe samotného Ústavního soudu. Dneska se ten scénář pod taktovkou komunistické strany opakuje. Ani snaha o zdanění náhrad za nevydaný majetek tedy není nic nového. Pokud jde o výše jednotlivých náhrad, které dle navrhovatelů neodpovídají rozsahu původního a nevydávaného majetku, Ústavní soud zdůraznil, že předmětem řízení nemůže být skutkové dokazování stran přesných výměr a jejich ocenění, neboť tyto skutečnosti nemají vazbu na ústavnost napadeného zákona. Ústavní soud pak neshledal neústavnost ani v právní úpravě smluv mezi státem a dotčenými církvemi. Toho by bylo ostatně obtížné dosáhnout i proto, že by pak měla například zahrnovat i náhradu za užívání státem odňatých nemovitostí, a to za dobu od jejich odnětí, případně alespoň za dobu protiústavní nečinnosti zákonodárce. Právo na soukromý majetek a jeho ochranu naše Ústava stále ještě garantuje. To snad všichni potvrdíme. K tomu lze poznamenat, že zákonodárci jistě nemají svobodu navrhnout, co chtějí, ale neměli by to dělat pošlapáváním práva. A připomínám, že nejenom že tady zloděj křičí Zdaňte to, co jsme ukradli!, ale v případě Federace židovských obcí dochází vlastně k té krádeži dvakrát. Já věřím, že po té debatě a rozpravě, která bude ještě pokračovat, dojdeme skutečně k rozumnému a moudrému hlasování.
Podle většiny senátorů jde prý o nestoudnou, či dokonce protiústavní novelu. Jejich diskuse postrádala fakticitu, byla plná trapnosti, invektiv a kompilací polopravd a účelových lží.
A stejně tak si myslím, že je nezbytně nutné, a narážíme na to na všech úrovních, upravit právě povinnost sdílet informace pro jednotlivé veřejné subjekty, aby nebyla skrzevá tuto povinnost naprosto blokována jejich činnost. Jsou obce, které už jsou zcela zahlcené. Není dnes způsob, jak odmítnout řešit, jestli přeletělo nad obcí UFO nebo nepřeletělo nad obcí UFO. A teď na to odpovídejte! Odpovídejte, píšete dvě stránky naprosto nesmyslných textů. A tady mě mrzí, že bohužel jsme se vydali cestou jenom dílčích řešení.
Zpravodaj petičního výboru pan poslanec Luzar? Zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Běhounek? Zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Jiří Bláha - si také nepřeje vystoupit. Zpravodaj výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pan poslanec Martin Kupka - si také nepřeje vystoupit. Tím jsme se vyrovnali se stanovisky zpravodajů jednotlivých výborů a otevírám rozpravu. Pan předseda Michálek se nemůže přihlásit s faktickou poznámkou, ale může se přihlásit do rozpravy s přednostním právem. Prosím, máte slovo.
Děkuji, opravdu jenom krátká reakce na pana předsedu Bendu. Může se tam a má se tam nastavit praxe toho, jak se vypořádat s případy zneužití práva na informace. Někdy je to dokonce zneužíváno k tomu, že jedna opoziční část totálním způsobem zahltí jinou část, zejména na malé obci. Případy zneužití práva na informace budou řešeny v té vládní novele. Nicméně byla tady dohoda na tom, že informační příkaz se zavede. Myslím si, že to je správné.
Děkuji. Faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Benda.
Není tak úplně pravda, že tady došlo ke konsenzu, že má do zákona o zpracování osobních údajů být zapracován informační příkaz. Proběhlo tady nějaké poměrně zvláštní hlasování ve Sněmovně, při kterém byla získána většina. Já ji nezpochybňuji, ta byla. Ale nebyl to žádný úplný konsenzus této Sněmovny, a pokud vím, tak naopak předtím probíhala jednání, která říkala: budeme řešit, ale budeme řešit až v následujících bodech.
Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Ano, můžete se přihlásit řádně.
Všechny vás tady vítám. Podle našeho rozhodnutí z pátku minulého týdne začínáme dnes až v 15 hodin. Žádám vás, abyste se přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Můžeme přistoupit k omluvám členů vlády. Nyní probereme jednotlivé přihlášky do rozpravy. Jako první se hlásí pan poslanec Jaroslav Faltýnek. Připraví se pan poslanec Lukáš Bartoň a paní poslankyně Věra Kovářová. Nyní tedy pan Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo. Současně navrhuji tento bod zařadit na čtvrtek po písemných interpelacích na 11 hodin.
Další tedy pan kolega Lukáš Bartoň.
Nicméně chci upozornit všechny členky a členy Poslanecké sněmovny, že ve schváleném programu této schůze máme bod 149, který se jmenuje Informace vlády o výběrovém řízení na mýtný systém. Od té doby proběhlo mnoho schůzí, na které ten bod byl zařazen, ale nikdo nenavrhoval jeho předřazení. Zkusím to v krátkosti zdůvodnit. A nebudu mluvit o policejních aspektech této věci, protože to mně skutečně nepřísluší, pouze o politických aspektech. Protože oba dva ty případy se dotýkají rezortu ministra dopravy Dana Ťoka. To, že máme různé odborné spory, to je jiná věc. Včera jsem zaznamenal, s takovou velkou slávou, že radní z hnutí ANO, který je toho času ve vazbě, byl odvolán z dozorčí rady dceřiné firmy Českých drah ČD Cargo. Já myslím, že je to v pořádku. Ale teda bývalý primátor říkal, že ho teda potkal a že s ním mluvil, tak aspoň řekl, že si nebyli blízcí. Neumím se představit, jak by neznámého bezvýznamného lokálního politika, dokonce ani ne ze zastupitelstva Brna, ale z nějaké městské části, představenstvo Českých drah jmenovalo, či zvolilo - teď přesně nevím, jaký je tam ten statut - členem dozorčí rady ČD Cargo. Takže já bych se rád od vás, pane ministře, dozvěděl, kdo ho tomu představenstvu navrhl. Mě by to prostě zajímalo. Musel mít vlivné přímluvce.
Ono už je pozdě, já to chápu.
Děkuji vám.
Zpřísňujeme protest, ale vlastně nepředkládáme těm společníkům nějaký nástroj, jak toho dosáhnout, jak to odůvodnit. Žijeme v době výpočetních technologií, ten společník si může zavolat kdykoliv svému zástupci. Protože i na valné hromadě by měla platit aspoň nějaká určitá rovnost zbraní. Takže tam bychom mohli vnést určitou nějakou rovnováhu. Jsou to drobné věci, které, myslím, nejsou důvodem, proč tento návrh zamítat v prvním čtení. Propusťme to dál.
Prosím.
Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, já budu reagovat vaším prostřednictvím na Dominika Feriho, pokud jde o tu monistickou strukturu. Já jsem toho názoru, že to ale postrádá smysl a vůbec filozofii toho zákona, pokud jde o monistické společnosti.
Děkuji. Do obecné rozpravy je přihlášen pan místopředseda Filip. Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové, já budu poměrně stručný. To je prostě věc, která pro nás je limitní pro konečné hlasování ve třetím čtení. Protože pokud by tomu tak nebylo, tak samozřejmě bychom to museli považovat za krok, který je v rozporu s naším ústavním pořádkem a omezuje práva pracujících podílet se na správě toho, co vytvářejí.
Já bych tady chtěl pana zpravodaje upozornit na to, že tady jsem slyšel nějaký návrh o prodloužení lhůty, jenže to musí padnout v rozpravě. Poslanecká sněmovna může prodloužit lhůtu o 20 dnů, může prodloužit lhůtu o více než 20 dnů pouze se souhlasem navrhovatele.
Já za navrhovatele souhlasím s tím, aby došlo k prodloužení o 30 dnů.
Takže navrhuji, aby byla prodloužena doba pro projednávání ve výborech o 30 dnů.
Pardon, tak už vidím. Prosím, pan poslanec Benda Marek.
Takže potom bych poprosil, jestli by mohlo být jako druhému výboru navrženo ještě přikázání hospodářskému výboru. Pokládal bych to za užitečné.
To má úplně jasný důvod. Oni mají zájem na tom, aby ten přeplatek dostali hned. Takže si tu lhůtu prodlužovat nechtějí. Rozumíme si? Takže my to uděláme, my chceme podporovat digitalizaci, ale samozřejmě nečekejte - uděláme to řádně, prodebatujeme to, hlavně s Finanční správou, připravíme na to samozřejmě IT systémy. A tu účinnost navrhujeme úplně stejně jako vy.
Pan navrhovatel, poté s přednostním právem pan poslanec Kalousek.
Návrh byl podán samozřejmě jako poslanecký návrh, takže na vládě byl, připomínkové řízení proběhlo. Měli se možnost vyjádřit všichni. To by přece úplně zničilo princip demokratického navrhování i opozičních stran a podobně. To bych zase nebral tyto argumenty jako nějaké zásadní. Můžou podávat jak elektronicky, tak papírově. Samozřejmě se na to myslí, takže lhůta je vypočítána podle toho, kdy to podají, ať už to je tedy elektronicky, nebo papírově.
Děkuji za slovo. A poměrně pečlivě jsem se tím zabýval a opravdu jsem na žádnou minelu nenarazil. To není vůbec žádný problém. Ale to neznamená, že tam není. My se o tom teď nechceme bavit, my to zamítneme a předložíme svoji vlastní lepší vládní novelu. No, to já už jsem tady za těch šest let slyšel - my zrušíme vaše kroky v penzijní reformě a předložíme svoji vlastní penzijní reformu. Kdo nevěří, ať tam běží. Nevěřím, že se jí dočkáme do konce tohoto volebního období. My zrušíme vaše jednotlivé kroky, které jste měli v rámci jednotlivého inkasního místa, a předložíme nový lepší portál. No, kdo nevěří, ať tam běží. Takhle je to pořád. Vy neumíte dělat nic jiného než rušit to, co jste zdědili. A když někdo přijde s nějakým nápadem, tak ho rovnou zabijete, protože možná příště předložíte něco vlastního a lepšího. No nepředložíte, zase jako vždycky. Děkuji.
Jenom na záznam. Faktická poznámka pana poslance Michálka v tuto chvíli. A zaregistroval jsem přihlášku z místa pana zpravodaje, potom pan poslanec Ferjenčík.
Já si myslím, že ten prostor pro zlepšení tam je. Myslím si, že to je asi největší uznání, čeho se nám může dostat tady v opozici, že když předložíme kvalitní návrh, tak vláda začne trošku závidět, že ho nepředložila sama, a následně slíbí, že ho tedy za čtvrt roku předloží.
Další faktická poznámka, pan poslanec Volný.
Já jenom podtrhuji, že na této variantě ministerstvo již pracuje právě v té aktivitě Moje daně a elektronizace daní a že to není nic nového, co by najednou přišli a řekli - my to tady dáváme a podívejte se, co jsme vymysleli. Je to prostě v chodu, je to připravováno komplexním způsobem. Pracuje se na tom už několik měsíců na Ministerstvu financí.
Tak, máme zde další dvě čerstvé faktické poznámky. Nejprve pan předseda Kalousek, poté pan poslanec Martínek.
Kolegové, kteří jste tu déle, kolikrát jste to slyšeli? Zkuste říct něco jiného, pane kolego. A je to fér. Bude vás víc a pak nás přehlasujete. Ale nezkoušejte to s tou komplexností.
Kdo je proti?
Je to také poslanecký návrh pana poslance Blažka. Jde o rozdílovou zkoušku v češtině.
Návrh byl zamítnut. Děkuji. Návrh byl zamítnut. Děkuji. Kdo je proti? Prosím další návrh. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Dalším návrhem je návrh E20 - znalecká kancelář se doplňuje vedle znaleckého ústavu pro ustanovení orgánem veřejné moci ve zvlášť obtížných případech vyžadujících zvláštní posouzení. V tomto případě po diskusi garanční výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Prosím další návrhy. Děkuji. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Garanční výbor doporučuje přijetí.
Kdo je proti? Návrh byl přijat.